Takže třetí čtení zákona o digitální dani zařadit před tisk novely zákoníku práce.
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Je to již moje opakovaná žádost. Proto si vás dovoluji zdvořile požádat, abychom toto projednali. Děkuji vám za pozornost a velmi věřím v to, že podpoříte tento návrh.
Poslanecká sněmovna - Což jsem tímto učinila. A jenom abych to shrnula, důležité bylo, že všechny kapitoly státního závěrečného účtu byly projednány a až na jednu kapitolu byly doporučeny ke schválení.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kontrolní výbor na své schůzi závěrečný účet Nejvyššího kontrolního úřadu projednal, neshledal žádné pochybení. Dostal komplexní zprávu, kde Nejvyšší kontrolní úřad je pravděpodobně asi vzorem toho, jak by mělo vypadat hospodaření a jeho rozklad v rámci roku. Nebyly vzneseny žádné námitky, žádné připomínky a kontrolní výbor vzal na vědomí státní závěrečný účet Nejvyššího kontrolního úřadu.
Přečtu omluvu.
To v tom materiálu skutečně nenalezneme a já to považuji za zásadní chybu. Paní ministryně tady uvedla 240 miliard covidových výdajů nebo propadu příjmů, ale kde je těch 127 miliard, o které je ten schodek vyšší?
Děkuji za slovo. I já budu velice stručná. Chci jen připomenout, že stát bohužel ani v této zprávě o státním závěrečném účtu vůbec nevyhodnocuje ani ústy paní ministryně financí, jak efektivně se chová. Takhle by si fakt žádná firma počínat nesměla. Nevíme, jakých cílů se dosáhlo, k čemu byly státní peníze utraceny, jaké zlepšení pro lidi z toho bylo.
Následně jsme se k němu vraceli, až přišel od vás. Vyžádalo si ho několik výborů, jednak výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, ústavně-právní výbor, podvýbor pro energetiku a dopravu a stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů Finanční správy. Jelikož z toho regionu pocházím a několik let jsem tam starostovala, tak bych vás poprosila, abyste zvážili podporu pozměňovacím návrhům ze Senátu. Jednak je tam pozměňovací návrh, který řeší tu bezpečnostní pojistku, a jednak jsme si dovolili inspirovat vaším doprovodným usnesením - i Senát stejné doprovodné usnesení k tomuto tisku přijal. Nevím, jestli se ještě dostanu ke slovu, tak bych vám chtěla, protože asi se vidíme v tomto složení možná naposledy, tak bych vám chtěla poděkovat za vaši práci v Poslanecké sněmovně, za ty čtyři roky, které jste neměli jednoduché, napříč politickým spektrem, v době covidové, v tom, co nás potkalo, naši zemi, za to, že jste moudře rozhodovali, i když některá řekněme rozhodnutí byla krajová, ale - Zkrátka vám chci poděkovat za tu práci, kterou jste tady odváděli. Kolikrát jste museli zasedat, kolik to bylo hodin času, že jste byli odloučeni od svých rodin. A přeji vám, ať už dopadnou volby ve váš prospěch, či neprospěch, tak pamatujte, že i kolikrát prohra znamená velká výhra. Já vám za to moc děkuji a té spolupráce si velmi vážím.
Rozhodl jsem se nevolat paní senátorku k věci.
Děkuji, pouze krátce.
Jsem moc ráda, že přes všechny diskuse na vládním výboru i na půdě Poslanecké sněmovny došlo k dohodě. Podle mě je naprosto zřejmé, že stačí tři účastníci, tak jak deklarovali experti, a jsem velice ráda, že jsme došli k dohodě a že vláda přijala rozhodnutí, že se tendru nezúčastní dodavatelé z Ruska a Číny, protože i ten geostrategický a bezpečnostní rozměr je důležitý.
Za mě krátce, pane místopředsedo.
Děkuji a nyní tedy pan poslanec Třešňák. Prosím, pane poslanče.
Pěkné odpoledne. A na závěr mi zde dovolte zmínit takovou krátkou poznámku. Pan vicepremiér ji ode mě už několikrát slýchal. My se tu bavíme s osmiletým zpožděním o rozvoji jádra a já pouze připomenu leden 2014, kdy to byl právě současný premiér Andrej Babiš, tehdy v roli ministra financí, ten zařízl projekt výstavby dvou bloků elektrárny Temelín právě jako ministr financí Sobotkovy vlády. Nebýt tohoto, už dnes mohly být v procesu výstavby dva bloky elektrárny Temelín a ta diskuse zde mohla být o mnoho snazší.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jménem klubu ANO vyjadřuji podporu senátnímu návrhu zákona. Jdeme k elektromobilitě a spoustě záležitostí, které budou vyžadovat tyto zdroje, pokud možno zdroje čisté.
A to není, že teď přijmeme nějaký zákon a potom možná za tři, za čtyři... Ne, já si myslím, že už teď se začíná na ministerstvu připravovat zase novela energetického zákona, která bude muset řešit ty aktuální věci. Ano, může jakoby řešit některé problémy, ale lepší určitě není. To není správný postup. A to je pro mě důležitější, protože jsme na tom opravdu hodně pracovali, opravdu jsme na tom hodně diskutovali. My jsme ji podpořili už předtím, než šla do Senátu, my ji podpoříme i nyní a naše hlasy tady budou k dispozici, ale s tím, co se stalo v Senátu, prostě nemůžeme souhlasit. A to je to, co bych vám tady chtěl dneska říci. A tady ta diskuse pro nás znamená pouze ano, nebo ne, a proto my říkáme ne.
Než dorazí, přečtu omluvenku.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se chci ve své faktické poznámce vyjádřit ke včerejšímu vystoupení pana poslance Luzara, ve kterém se zmínil o jednání uhelné komise. To, že vláda toto doporučení neschválila, nepřijala, ale pouze vzala výstup z jednání uhelné komise na vědomí, považuji za selhání premiéra. Zřejmě má ve vládě nějakou vnitřní opozici složenou z vyznavačů nějakého zeleného světového názoru. Tady musím říct, že kdybychom skončili s uhlím v některém z těch doporučovaných termínů, které teď zaznívají, tedy třeba v roce 2030 nebo 2033, tak to bude znamenat velké nebezpečí pro naši energetickou bezpečnost.
A není pravda, že by ta diskuse neproběhla. Prosím vás, to je přesně to, jak se to nemá říkat. Parlament schválil to, jak bude probíhat výkup té elektřiny! A to, kdo jak hlasoval, to ať si každý srovná se svým svědomím.
Proč s návrhem nepřišla vláda včas, aby mohl být návrh projednání standardně? Proč máme omezovat transparentnost a předvídatelnost rozhodování, když se o problému vědělo již před rokem? A proč v případě dvou předmětných staveb nebyla udělena výjimka Ministerstvem životního prostředí?
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já jsem chtěl říct jednu věc. Příští Sněmovna se tomu bude muset věnovat a podle mě intenzivněji než my.
Nic víc, nic míň. A buďme k sobě upřímní. Opět zůstanu u toho příkladu, který řekl Ivan Adamec, ta Jaroměř. Možná kolegové z Olomouckého kraje můžou na mě navázat a upřesnit, vím o tom, osobně jsem se ptal generálního ředitele Radka Mátla. On tam jezdí, snaží se jednat, snaží se tu dohodu najít, ale zkrátka odpůrci jsou takoví, jací jsou, a opět zneužívají to složité, komplikované nastavení naší legislativy.
Takže skutečně si toho velmi vážím, té debaty, a prosím o podporu toho návrhu.
Ano, já si dovedu představit, že by mohl být ještě trochu jiný, ale ve finále respektuji politickou debatu na půdě parlamentu, respektuji demokracii a respektuji to, že se k tomu každý vyjádří, i to, že nakonec to musí být o určitém kompromisu. Už nyní se projevuje to, že to byl důležitý a správný krok s ohledem na cenu elektrické energie. Děkuji za tu diskusi. A chtěl bych opravdu všechny poprosit o to, aby to finále podpořili i symbolicky. Je to zlomová věc v této Sněmovně.
Děkuji. Než se sejdou kolegové, seznámím vás s omluvenkou. Kdo je proti? Nyní další bod, kterým je bod číslo Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do pošty.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opět před vás předstupuji s návrhem zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a který byl vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy. Možná si vzpomínáte, byla tady o tom živá diskuse. Z těchto důvodů bych vás chtěl požádat o schválení návrhu zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.
Děkuji.

To si myslím, že je správné. Poslední bod byl o sdílení síťové infrastruktury.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já jsem se domluvil s kolegou Patrikem Nacherem, že k tomu něco řekneme.
Kdo je proti?
Pane ministře, prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.
Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, takže tuto rozpravu také končím. Já jsem svolal kolegy do sálu. Věřím, že kdo chce být přítomen, je přítomen v sále. Kdo je proti? Hlasování číslo 115, je přihlášeno 115 poslankyň a poslanců, pro 74, proti nikdo. Návrh usnesení tedy byl schválen. Prosím pana ministra o úvodní slovo.
Děkuji za slovo. Jsou to zejména termíny, počty vyčleněných sil a prostředků, místa a počty dnů konání. Opět detailní výčet změn je uveden v příloze tohoto materiálu. Dodatečné požadavky na finanční prostředky v oblasti zabezpečení zahraničních cvičení nevznikají. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Děkuji. Nevidím zájem o závěrečná slova, takže přistoupíme k rozpravě podrobné, do které také nemám žádné přihlášky, takže i tu končím. Kdo je proti? Návrh byl tedy přijat.
Děkuji za slovo. Oproti předchozím letům ovlivnily jak činnost našich vojáků v zahraničních operacích, tak jejich přípravu tři základní faktory. Nemohu nevzpomenout, kdy s politováním musím říci a konstatovat, že v rámci plnění úkolů došlo v roce 2020 k úmrtí příslušnice Armády České republiky v misi mnohonárodních sil a pozorovatelů na Sinaji.
O závěrečná slova není zájem. Myslím si, že mohu zahájit hlasování. Kdo je proti?
V uvedeném období byla vojenská cvičení realizována v rozsahu schváleném vládou České republiky. Děkuji za pozornost.
A ani zde nevidím zájem o závěrečné slovo, takže můžeme hlasovat. Již jsem svolal kolegy do sálu. Kdo je proti? Návrh usnesení byl schválen. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.
Děkuji za udělení slova. Jsou to zejména termíny, počty vyčleněných sil a prostředků, místa a počty dnů konání. Cvičení uvedená ve 2. doplňku budou financována v rámci schváleného rozpočtu z kapitoly Ministerstva obrany a dodatečné požadavky na finanční prostředky v oblasti zabezpečení zahraničních cvičení nevznikají. Detailní výčet změn je uveden v příloze tohoto materiálu.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, takže ji končím. Nyní je tedy možnost dalšího závěrečného slova, ale ani to nevidím. Kdo je proti? Návrh usnesení byl schválen.
Děkuji za slovo.
A přejdeme k bodu číslo
Jedná se o návrh, který předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví. Konkrétně je v rámci stávající dohody v České republice chráněno 73 zemědělských i nezemědělských označení původu z České republiky. A jenom pro informaci, jak je to významné. Musím říct, že v našem kontextu je tato návaznost mimořádně důležitá z pohledu nepřerušené ochrany některých potravinářských produktů, například z pohledu ochrany označení Českobudějovické pivo.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Po rozpravě a po debatě doporučuje
Otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, a jelikož nevidím nikoho, že by se hlásil, tak rozpravu končím. Kdo je proti? Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Tento materiál stejně jako veškeré následující uvede pan ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za slovo. Dovolte mi ještě krátký úvod. Děkuji vám za podporu při pevném zařazení bodu Ministerstva obrany, které budeme dneska projednávat. Tím, že se podařilo zařadit body Ministerstva obrany, rozhodl jsem se svá úvodní slova zestručnit, abych vás nezdržoval informacemi, nad kterými proběhla již řádná diskuse napříč politickým spektrem ve výboru pro obranu. K materiálu: materiál obsahuje přehled o 132 plánovaných cvičeních ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a přehled o 60 cvičeních ozbrojených sil jiných států na území České republiky. První oblast - příprava nasazení v operacích, druhá oblast - pohotovostní síly, třetí oblast - bilaterální a regionální spolupráce a poslední oblast - výstavba schopností.
Děkuji. Prosím, informujte nás o jednání na výboru. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po všeobecné rozpravě? Návrhy nepadly. Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, do které také nemám přihlášky, takže ji obratem končím. Ptám se, kdo je pro? Návrh usnesení byl schválen.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Jednotky ozbrojených sil České republiky se v tomto období účastnily 53 vojenských cvičení se zahraničními partnery mimo území České republiky a 18 cvičení se zahraničními partnery na území České republiky. Děkuji za pozornost.
Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě? Není takový zájem. Otevírám rozpravu. Omlouvá se pan poslanec Jan Bauer od 12 hodin do konce jednání a též zítra v pátek na celý den, a to z pracovních důvodů. Nevidím, že by se někdo přihlásil, takže všeobecnou rozpravu opět končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Kdo je proti? Návrh usnesení tedy byl schválen.
Předmětem materiálu je základní informace o standardním schvalovacím procesu při přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky podle Ústavy České republiky. Vláda svým usnesením povolila přelety a průjezdy ozbrojených sil států Evropské unie, které ratifikovaly smlouvu European Defence Agency. Povolit přelet nebo průjezd bude možné také pro ozbrojené síly ostatních států, ale pouze za předpokladu souhlasného stanoviska z Ministerstva zahraničních věcí. Schválením uvedeného postupu bude Česká republika v dané oblasti u našich spojenců vnímána jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr mi dovolte poděkovat hlavně za konstruktivní diskusi a podporu, které se Ministerstvu obrany během tohoto volebního období na půdě Poslanecké sněmovny dostalo.
Dámy a pánové, dovolte i mně poděkovat vám za velmi vstřícné jednání dnes, ale i členům výboru za ty čtyři roky, kdy jsem měla tu čest být jejich předsedkyní.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nevidím přihlášky, takže všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Podotknu, že v daném tisku již zazněla závěrečná slova, byli jsme těsně před hlasováním, takže by bylo možné hlasovat.
Klub ANO má na to naprosto jasné právo, nikdo to nezpochybňuje, ale to, že jsme tento tisk uzavřeli a máme ho před závěrečným hlasováním, tak je evidentní, že prostě není tady vůle dát jistotu učitelům. Andrej Babiš a jeho hnutí toto nechce.
Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím paní zpravodajku o slovo. Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, takže ji končím. Otevírám tedy podrobnou rozpravu, do které také nemám přihlášky, takže ji opět končím. Prám se, kdo je pro navržené usnesení? A prosím pana ministra o úvodní slovo.
Děkuji za udělení slova. Materiál obsahuje přehled o 138 plánovaných cvičeních ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a přehled o 71 cvičeních ozbrojených sil jiných států na území České republiky. Prioritním cílem cvičení se zahraničními partnery v roce 2021 je prověřit a zvýšit úroveň připravenosti ozbrojených sil České republiky k její ochraně v součinnosti se spojenci, dále cvičení jsou jako příprava pro společné působení vojsk v operacích a pohotovostních silách mezinárodních organizací. Součástí materiálu jsou čtyři cvičení ozbrojených sil jiných států na území České republiky, které budou uskutečněny bez přímé součinnosti s naší armádou. Děkuji za pozornost.